Pan poslanec Kohoutek vystoupí v obecné rozpravě, zatím jako poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Poprosím vás, abyste vystoupil ještě jednou potom v podrobné rozpravě. Jelikož nevidím nikoho dalšího přihlášeného, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Prosím.
Děkuji. Opravdu jedna věta.
Tak a já zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášené poslance Kotena a další. Pan poslanec Koten tady není, takže jedeme dál. Paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Ožanová.
Děkuji.
Děkuji. Paní poslankyně Ožanová, připraví se pan poslanec Feranec.
Dobrý den.
Pan poslanec Milan Feranec vystoupí, připraví se pan poslanec Čižinský.
Děkuji.
Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Oborná.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji.
Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu 3801 za pana kolegu Kotena.
Děkuji. Svítí mi tady faktická poznámka pana poslance Černohorského, to je asi omyl. A tím jsme vyčerpali všechny přihlášky do podrobné rozpravy, já tudíž podrobnou rozpravu končím. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu.
Druhá věc. Byl jsem tady jeden z těch, který dlouhodobě od začátku, co jsem tady, chtěl snížit náklady na pořízení bydlení pro lidi, aby se zrušila daň z nabytí nemovitosti.
ČNB uvádí, že v lednu 2019 bylo možné stanovovat zákonem úvěrové ukazatele ve 20 z 31 zkoumaných evropských zemí. LTV je možné stanovit zákonem v 16 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. DTI lze stanovit ve 3 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. DSTI lze stanovit v 7 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. Pokud by bylo LTV stanoveno na hodnotách, které vyhlásila ČNB svým doporučením, mělo by to bance poskytnout dostatečné záruky pro případnou náhradu škody v případě, že by dlužník nebyl schopen splácet úvěr na nemovitost. Úvěrové ukazatele založené na příjmu žadatelů nemusí být objektivním měřítkem. Není vhodné brát aktuální příjem jako bernou minci pro mnoho dalších let trvání hypotečního úvěru. Vzhledem k aktuální situaci s bydlením v České republice navrhujeme zmírnit požadavek na věkové kritérium pro více osob. Takže to je další pozměňovací návrh. Výslovně legislativní zakotvení možností ČNB založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu nebo v ní nabýt účast považujeme za nadbytečné, jak sám předkladatel uvádí v podrobné části důvodové zprávy. Máme za to, že stávající znění paragrafu 40 je dostačující, proto navrhujeme jeho zachování.
Jeden z nich se zabývá otázkou rozšíření registru smluv o Českou národní banku. Na závěr bych chtěl poděkovat Ministerstvu financí za to, že umožnilo legislativně technickou kontrolu těchto návrhů. Vážím si toho, že ministerstvo v tomhle funguje jako servis pro všechny poslance, nejen pro ty vládní.
Dále bych se chtěl přihlásit k sněmovnímu dokumentu 7114, který by měl zajistit transparentnost operací kvantitativního uvolňování. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Rozvoral se hlásí z místa.
Cílem navrhovaného opatření je, aby žadatelé o úvěr do věku 40 let dosáhli na úlevu v podobě vyšších horních hranic úvěrových ukazatelů, a to i v případě, že tuto podmínku splňuje pouze jeden z nich.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že projednávání tohoto zákona ve druhém čtení probíhá minimálně od února 2020, tak jsem ještě opomněl jeden pozměňovací návrh.
Pokud se ještě někdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak i podrobnou rozpravu k tomuto tisku končím. Není tomu tak, nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom v tuto chvíli měli hlasovat. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Návrh zákona byl v minulém roce projednán garančním hospodářským výborem, rovněž výborem zahraničním, přičemž nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, které by měly dopad na věcný obsah celého návrhu. Všechny dotazy vznesené během projednávání návrhů ve výborech byly zodpovězeny a oba výbory doporučily vyslovit s tímto vládním návrhem souhlas.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru zahraničnímu.
Jak již bylo řečeno, návrhem tohoto vládního zákona se zabýval i zahraniční výbor, a to na své 42. schůzi dne 2. dubna 2020, a zaujal k němu následující usnesení.
Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. V takovém případě rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že případné pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Také nemám žádné přihlášky. Dívám se do sálu, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Opět se zeptám na zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič.
To je něco, co se vymkne z rukou.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Grospič. Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, ani elektronicky, ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně má zájem, takže prosím, máte slovo.
Velmi stručně, protože už ta debata skutečně trvá velmi dlouho. Co se týká podpory tripartity, to byl dotaz, tuším, že pana poslance Bauera. Je toho skutečně hodně, padlo toho hodně, ráda jsem kdykoliv k dispozici. Ještě si myslím, že takto důležitý návrh si to zaslouží, a velmi podrobně to vše vysvětlím ve třetím čtení. Poslední věc.
Prosím, teď s přednostním právem paní předsedkyně. Prosím, máte slovo.
Omlouvám se všem deseti za mnou.
Děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Děkuji. Za třetí navrhuji, aby podmínka nepřidělování práce v rozsahu 20 až 80 % nebyla posuzována na jednotlivé zaměstnance, ale souhrnně na všechny zaměstnance daného zaměstnavatele. Za šesté navrhuji změnu vymezení období, ve kterém zaměstnavatel nesmí členům, společníkům nebo akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je ovládajícím nebo členům orgánů vyplatit mimořádné podíly na zisku, jinak mezi ně rozdělit vlastní zdroje nebo jim poskytnout jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů nebo zápůjček.
Podotknu, že návrh na zkrácení je potřeba přednést v podrobné rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté paní poslankyně Gajdůšková. Prosím.
Ale dohoda na tom, který pozměňovací návrh podpoříme, opravdu na koalici nepadla. Taková byla dohoda.
Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci. Nejdříve si dovolím přece jenom ještě pár obecných slov ke kurzarbeitu a potom si dovolím okomentovat pozměňovací návrhy, ke kterým se poté přihlásím v podrobné rozpravě. Ty není tak jednoduché mít a získat. A o to se budeme muset bez ohledu na politickou příslušnost určitě - a já doufám, že brzo - snažit. Jakmile překonáme covid, jakmile překonáme pandemii, která nás v této chvíli všechny sužuje, tak bude potřeba napřít všechny síly pro to, abychom opět ekonomiku nastartovali.
Dotýká se ustanovení, které ztratilo smysl, pak nabylo smysl úplně jiný a nyní je zneužíváno. Jde o spojování přestupků spáchaných jedním provozovatelem do jednoho řízení a o časté zneužívání současné úpravy provozovateli větších vozových parků, třeba leasingovými společnostmi, a také při pravidelném porušování režimu zón placeného stání, typicky dojíždějícími řidiči bez nároku na parkovací oprávnění, kteří denně stojí neoprávněně. Sněmovní dokument 7234 má umožnit širší využití zařízení pro provozní informace. Současná úprava vymezuje jejich užití striktně na informace významné pro bezpečnost a plynulost provozu. Rád bych dosáhl toho, aby bylo možné zobrazovat na nich i další informace, které jsou pro provoz významné z jiných, ale relevantních důvodů. Děkuji a přihlásím se v podrobné rozpravě.
Děkuji. Paní poslankyně Monika Oborná vystoupí v rozpravě.
Děkuji.
V rozpravě vystoupí ještě s přednostním právem pan zpravodaj Dolínek, pak pan předseda Jurečka.
Děkuji, pane předsedající. Dva jsou variantní, jeden je samostatný. To je důvod, proč to předkládáme.
Pan předseda Jurečka vystoupí v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Kohoutek.
Nicméně pro mnoho krajů by to byla opravdu velká pomoc. Takže to je jedna část. Takže to je další část.
Spadla výrazně cena nemovitostí? Protože investice do nemovitostí je konzervativní investicí. Narostl výrazně počet nesplácených hypoték? Ano, pomohlo moratorium, pomáhá to, že komerční banky individuálně dohadují splátkování se svými klienty. Jak postupovala sama centrální banka? Možná si vzpomenete, kolegyně a kolegové, že v době ekonomického růstu ještě před krizí vydala podle mě bezprecedentní doporučení souběhu tří ukazatelů, kterými výrazně oddálila možnost vzít si hypotéku již lidem se středními příjmy. V době krize doporučení zmírnila. Takže návrh významným způsobem posiluje roli centrální banky v oblasti bytové politiky. Problém je, že centrální banka - a pan guvernér to tady několikrát zdůraznil - bude rozhodovat pouze ze svého úhlu pohledu, tedy s ohledem na úvěrové zatížení a finanční sektor a finanční stabilitu. Pan guvernér tady několikrát zdůraznil, že nemůže - v těch předchozích projednáváních - že nemůže centrální banka a centrální bankéři posuzovat další věci, které do oblasti bydlení vstupují, jako je nedostatečnost nabídky bytů a podobně. Ale to je právě to - bydlení je základ, o kterém nemůžeme rozhodovat pouze podle jediného aspektu, a tím je úvěrové zatížení, které notabene, jak jsem tady říkal, funguje. Já se domnívám, že bydlení je takový základ životní úrovně obyvatelstva, že nemůžeme nechat, aby se o něm rozhodovalo pouze podle jediného kritéria, a tím je finanční sektor. Přesto tyto kompetence centrální banky mají vést k regulaci poptávky po vlastnickém bydlení. I do této paradoxní situace se můžeme dostat. A zdůrazňuji, že bez naší kontroly, bez možnosti zásahu vlády a zákonodárné moci, to bude zejména na rozhodnutí centrální banky. Návrh na zvýšení kompetencí je typickým příkladem legislativy, kdy se zužuje prostor pro individuální rozhodování. Zužuje se prostor pro dohodu dvou svéprávných subjektů, v tomto případě bank a jejich klientů. Ať banky posoudí individuální situaci každého klienta. Naše bankovní prostředí je velmi konzervativní a pro ně je postačující mnohdy i jen doporučení, kterými se stejně ve většině případů řídí, ale zůstává jim prostor pro odchýlení se podle mimořádných případů. A zopakuji, protože chci důrazně upozornit na jedno riziko: V případě maximálního využití těchto kompetencí může skutečně dojít k tomu, že zejména mladé rodiny, ale i významná část lidí se středními příjmy na hypotéku nedosáhne. Část z nich bude vyhledávat půjčky na dražším nebankovním trhu, což samozřejmě naopak zvýší riziko jejich platební neschopnosti. Veliká část poptávky se přesune do sektoru nájemního bydlení, kde bude ještě větší přetlak a cena nájemného se bude zvyšovat. Z toho důvodu předložím v podrobné rozpravě i pozměňovací návrh, který z návrhu novely vyjímá kompetence centrální banky týkající se právě stanovení úvěrových ukazatelů, a tedy zachovává stávající a podle mého názoru naprosto vyhovující stav.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si na úvod dovolím zareagovat na kolegu Munzara, se kterým spolupracuji na řadě témat v oblasti podpory podnikání. Nicméně tady si dovolím vyslovit mírný nesouhlas, že ten aktuální stav skutečně není optimální.
Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nového poslance za Miroslava Kalouska, který se vzdal poslaneckého mandátu.
A vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci...
Prosím o vytvoření důstojné atmosféry, abychom mohli uskutečnit slib našeho nového kolegy. Prosím, pane předsedo, pokračujte.
Pan Miroslav Kalousek se osobním prohlášením předneseným v úvodu 79. schůze dne 19. ledna 2021 vzdal mandátu poslance a jeho mandát téhož dne zanikl. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Jan Jakob slib předepsaný Ústavou. "Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Připomínám, že jsme na 18.45 zařadili pevně volební bod změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tak prosím, máte slovo, pane předsedo.
Prosím o chvilku strpení, já si chci jenom najít správné číslo bodu, abych mohl ten svůj návrh přednést. Jak jistě víte, vláda zřídila vládní výbor, který se zabývá výstavbou nových jaderných bloků. Poslední jednání bylo v prosinci.
Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance. Jsme před druhým čtením, takže bude velmi stručná. Novela přináší nejdůležitější změny ve dvou oblastech. Tou první je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Proto jsem velmi ráda, že je nyní možnost projednat i původní podobu této části návrhu zákona v plném rozsahu, neboť její potřeba je nadále relevantní. Dovolte mi zde znovu zopakovat, že navržená pravidla odpovídají úpravě v jiných zemích, včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky. Obě tyto změny byly detailně diskutovány na různých platformách, proto se k nim v rámci úvodního slova nebudu dále vyjadřovat.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.
Takže my, když jsme tento materiál projednávali nejdříve na semináři bankovního podvýboru - to byl někdy únor 2020 - pak Česká národní banka uspořádala kolokvium na toto téma. Také musím říci, že, protože jsme předpokládali, že druhé čtení bude na jaře, ještě než přišel covid, tak bylo do systému pozměňovacích návrhů vloženo zhruba asi 15 návrhů v různé chronologii - únor, březen, duben, červen. Takže je asi nad čím se bavit, a pokud není ještě uzavřena v některých věcech, řekněme, dohoda s exekutivním orgánem, tedy s ministerstvem, tak můžeme jediné, tedy načíst ty pozměňovací návrhy a pak to rozhřešit ve třetím čtení, které by mělo následovat. Čili tolik k postupu a k tomu, co projednal rozpočtový výbor.
Prosím, pane předsedo.
Vysoká inflace není žádná dobrá zpráva pro naše občany. A já tady mám velké pochybnosti.
Dále je tam uvedeno upřesnění a doplnění podmínek pro označení Česká potravina a pro dobrovolné označení výrobce. Dále v návaznosti na usnesení vlády ze dne 17. října 2018 je tam určení Státní tiskárny cenin jediným vydavatelem identifikátorů pro tabákové výrobky. Je tam také zpřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Součástí návrhu zákona je také novela zákona o bankách, která umožní Státní zemědělské a potravinářské inspekci získat od banky nezbytné informace vedoucí ke ztotožnění kontrolované nebo povinné osoby. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny 5. února 2020 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal vládní návrh zákona 15. dubna a doporučil vrácení návrhu zákona. Děkuji za pozornost a děkuji za schválení tohoto zákona.
KHS se zabývá převážně posuzováním rizik přímo při výrobě pokrmů s ohledem na možný vznik a šíření alimentárních nákaz, včetně vydání příslušných opatření. SZPI sleduje zejména stav provozoven ve vztahu k požadavkům potravinového práva. V současnosti téměř neexistují provozovny s jasně definovaným okruhem strávníků. Právě tato skutečnost byla příčinou historického rozdělení dozoru nad potravinami mezi Ministerstvem zdravotnictví a zemědělství. Dozor nad společným stravováním je provázán s ostatní činností hygienických stanic, zejména s činností protiepidemických odborů, ale i hygieny obecně, komunální hygieny, hygieny práce, a jeví se dlouhodobě jako efektivní a účelný. Navíc je to uspořádání - a to chci zdůraznit - které mnohé evropské státy oceňují a považují za ideální. Vysoká závislost finálního produktu v provozovnách stravovacích služeb právě na faktorech, jako je zdravotní stav personálu a jeho hygienické chování, variabilita provozu, variabilita odbytu v provozovnách stravovacích služeb, představují jiná rizika pro spotřebitele než standardizovaná průmyslová potravinářská výroba. Je nepochybné, že dozor nad výrobou pokrmů by měl být zajištěn institucí zabývající se ochranou zdraví. SZPI nenahlíží na provozovny jako celek a není schopna posoudit epidemiologická rizika v rámci celého provozu od příjmu potravin po zpracování, skladování, a zejména výdej pokrmů. Pozměňovací návrh přináší zásadní snížení úrovně ochrany zdraví spotřebitelů zejména před alimentárními nákazami, jako jsou stafylokoková enterotoxikóza, úplavice, žloutenka typu A, tedy onemocnění, jejichž zdrojem je právě člověk, nikoliv potravina. Efektivní prevence zajišťovaná dosud zdravotnickými orgány se pozměňovacím návrhem přenáší do pozdní represe spočívající v řešení nastalého poškození, jinými slovy, hygienická služba by zasahovala až tehdy, až se něco stane. Evropská legislativa ukládá členským státům povinnost zajistit dozor nad potravinami. Nevyžaduje ani nepředpokládá však, že je bude zajišťovat jen jeden orgán. Sjednocení dozorů za každou cenu je tedy z našeho pohledu neodůvodněné a při rozhodování musí být přihlédnuto ke konkrétní situaci a povaze rizika. V neposlední řadě představuje zatížení provozovatelů zbylých restaurací a obdobných provozoven dalším dozorovým orgánem, neboť orgánům ochrany veřejného zdraví v těchto zařízeních kompetence v několika jiných oblastech zůstávají. Uvádí se, že přijetím tohoto pozměňovacího návrhu zároveň dojde k dokončení přesunu dozoru nad uváděním pokrmu na trh provozovateli stravovacích služeb v takzvaném otevřeném typu stravování pod Ministerstvo zemědělství tak, aby tato problematika požadavků potravinového práva byla zastřešena v maximálně možné míře jedním resortem. Zatímco KHS má vyčleněn odbor, který se zabývá pouze provozovnami poskytujícími stravovací služby, a tento měl za rok 2019 k dispozici 300 zaměstnanců jen na tuto činnost.

Tak zároveň vám říkám argument, že toto může napsat člověk, který nezná absolutně realitu a potírá tím absolutně praxi. To by se skládaly i ze zástupců...